Řešení jako snížení DPH, dotace pro nemajetné, jsou pouze marné hašení požáru. To si tady musíme říct, i když hnutí SPD říká, že pro začátek je pro, abychom lidem pomohli, to znamená, abychom jim pomohli tím, že snížíme DPH nebo zrušíme DPH pro několik měsíců, ale v každém případě do budoucna to není řešení tohoto problému, a já si myslím, že to všichni vědí a je potřeba se na to podívat komplexně. Je to řešení dočasné, to zrušení DPH, které v důsledku zaplatí daňoví poplatníci, tedy občané. Stát totiž nemá jiné peníze než ty, které vybere od lidí. Snížení DPH prohloubí veřejný druh, který v budoucnu opět zaplatíme my všichni. Rostoucí cena energií je důsledkem energetické politiky Evropské unie. Pokud tohle neřekneme, tak nemůžeme nic vyřešit. Bod 2. Podpora obchodování s emisními povolenkami. Evropská unie s využitím nástroje, který se jmenuje emisní povolenka drtí ekonomiku svých členských zemí. Cílem právě tohoto nástroje je zničit současnou ekonomiku a nahradit ji falešným ideálem zelené Evropy a světa. Politika Evropské unie, to znamená zvyšování ceny emisních povolenek, je základní příčinou a bez odstranění této příčiny je nemožné zastavit energetickou krizi. To znamená, i my v hnutí SPD se přikláníme k tomu, že bychom po vzoru Polska měli z tohoto obchodování s emisními povolenkami vystoupit. Odstranění této příčiny znamená říci Evropské unii ne. Spojence najdeme a k tomuto kroku se chystá Polsko. Přestaňme respektovat vnucená pravidla ekonomické sebevraždy v podobě emisních povolenek. A teď bych se chtěl také vyjádřit k tomu, jaké tedy máme řešení do budoucna. Já vím, že je to házení hrachu na teď, ale říct to tady musím, protože pokud něco kritizujeme, tak bychom měli i konstruktivně říct nějaké řešení. K energetické budoucnosti naší země musíme zajistit dostatek cenově dostupné energie. Dnes to znamená - a včera jsem o tom hovořil - investovat do jaderné energetiky a předčasně neodstavit tepelné elektrárny. Stát musí mít silné regulační nástroje na cenovou politiku výrobců, distributorů a také na regulaci vývozu elektrické energie. Pokud bude cenu u nás vyrobené energie určovat německý odběratel, tak se naši lidé nedoplatí. A pokud to nedokážeme zajistit, bude to velký problém. My na to budeme apelovat a budeme s tím novou vládu konfrontovat při každé příležitosti.
Než jí předám slovo, dovolím si přečíst omluvy. Tímto předávám slovo paní vicepremiérce Aleně Schillerové.
To nevadí, třeba se dívá u obrazovky pan předseda Jurečka. O jakých třech čtyřech měsících a probuzení této končící vlády mluvíte? Kdy začala energetická krize? Dobře, tak vám přiznám někdy konec září. Přesně to bylo téměř na den. My tady budeme mluvit a budeme to občanům vysvětlovat. Díky vám je to až 15. prosince na pořadu této mimořádné schůze, protože jsme se na to nemohli dívat a protože jsme tuto mimořádnou schůzi svolali. Takže abychom si to vysvětlili. To mě také, jsem právník. Já to dobře vím a jenom bych ho chtěla upozornit, aby si nepletl rozdíl - se vší pokorou, aniž bych ho chtěla mentorovat - mezi vnitrostátním právem a evropským. My můžeme tuto právní úpravu přijmout a legislativní rada vlády musela upozornit, to je její povinnost, bylo tam stanovisko předsedy, tam nebyla legislativní rada, ale ona musí upozornit na to, že je to v rozporu s právem EU, to by jinak nebyla na svém místě. My ji můžeme přijmout, ale vystavujeme se riziku sankcí, infringementu a sankcí. Proto jsem vyvolala jednání na evropské půdě. Takže víte, že ta probíhají na technické úrovni, písemně, předjednají se a pak se domluví politické jednání, a to proběhlo minulý týden. A to politické jednání, to není žádné poplácání se po ramenou. Také by mohl eurokomisař říct: Ne, je to v rozporu s evropským právem. Mám pro vás pochopení, posouváme to na technickou úroveň. Takže jestli mu jde - a jestli vám jde - o občany této země, tak to prostě on musí dotáhnout. Nepíší vám občané, nedostáváte tisíce zpráv, jako dostávám já? Tomu nevěřím, určitě vám píší. A zastřešovat se tím, že to bude výpadek v rozpočtech municipalit, prosím vás... Kolikrát jsem z úst vašich představitelů slyšela na půdě této Sněmovny: Nechte peníze občanům, oni nejlépe vědí, co s nimi. Nechci odcházet od tématu, i to jsme už vyjednali v Bruselu, bude to během tří měsíců. Takže jinými slovy, farizejství. Když jste seděli v opozici, tak jste si dělali návrhy jako trhací kalendář. Proto jsme přišli s tímto návrhem. A jasný výsledek byl generální pardon, který jsem udělala za listopad a za prosinec.
Jinými slovy, bavíme se samozřejmě o evropském trhu, o celoevropském trhu, a musíme se bavit o realistických řešeních a krize si žádá krizová řešení. Těch peněz tam bude dost. Takže to nejlépe svědčí o tom, že je potřeba tyhle peníze využít - a to je možnost, kterou má tento parlament, to je možnost, kterou máte vy - a dostat je k lidem. A tady je prostě každý den, každý týden drahý. Takže já upřímně řečeno nechápu to odmítání se o tom bavit. Neodmítejte ho, prosím.
Nyní pan místopředseda Ivan Adamec a já jen shrnu zatím přihlášky. Prosím, máte slovo.
Akorát mi tam něco nehraje a nehraje mi ten čas. Já bych to mohl parafrázovat. Vy jste si je vzali tím, jak jste to zařadili teď, jako rukojmí, ne my. My to budeme muset řešit a my to taky řešit budeme, ale já jsem chtěl mluvit o něčem jiném. Nic jiného to včera nebylo. Tady jsme se dostali do situace, že Evropská komise poprvé dostala peníze na rozdělování, na aplikaci takzvaného Green Dealu, a vlastně obnova ekonomiky po covidu není obnova ekonomiky po covidu, ale je to zavádění takzvaného Green Dealu. A to ještě nemluvíme o elektroautech, dneska se bavíme jenom o ceně energií. Teď v tuhle chvíli, dneska - zítra končíte, v pátek nová vláda - co se dá, jak by se to sem případně vracelo, nechápu, fakt ne. Tak neříkejme si ty věci. To je potřeba si říct a my patříme mezi země, které bohužel mají vysoký podíl průmyslu na obyvatele, a prostě ty uhlíkové zdroje máme. Fakt si myslíte, pane ministře, že ty prachy nebudeme potřebovat na tu obnovu?
Nyní se s přednostním právem přihlásil předseda poslaneckého klubu STAN pan Jan Farský, připraví se ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Pane předsedo, máte slovo.
Nejdříve vám tady dám krátké shrnutí. Milion lidí se ocitl fakt ve složité situaci, když jim začaly chodit zálohy od dodavatele poslední instance, tak byly pěti-, osmi-, desetinásobné a pro mnoho lidí to byl skutečně krizový moment, který znamenal, že nebudou mít na to, aby si v příštím týdnu nebo měsíci zaplatili energii. Co dělalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo dopravy? Co dělal náš dvojministr v tom, aby se toto nestalo, aby lidé nespadli do režimu dodavatele poslední instance, kde prostě na několik týdnů a mnohdy měsíců jsou v situaci, kdy skutečně je řešení energií nad jejich ekonomické možnosti? Co dělal Energetický regulační úřad, který tady funguje, roky si ho platíme, ve svém poslání má to, aby dohlížel na dodavatele energií, aby je dozoroval, má také ve svém poslání ochranu spotřebitele, co dělal? Nefunkční instituce, nefungující vláda a výsledek? Ono to odpovídá způsobu vládnutí hnutí ANO, ale prostě je to jenom na oko. Ne, my to uděláme, protože to vypadá dobře a vypadá, že něco děláme, a my chceme předstírat, že něco děláme, aby lidé neřekli, že jsme se na ně úplně vykašlali. Takhle rozhodíte do společnosti, respektive zkrátíte veřejné rozpočty o 25 miliard korun. Kolik z nich je vydáno efektivně? To není 20 miliard, to jsou 2 miliardy korun. Kam jde ten zbytek? Kde jsou ty finance? To prostě není zacílené a je to takové to z helikoptéry rozhazování hromady financí a peněz, které nemají protiplnění, které zase jenom půjde k tomu, že se tady budou zvyšovat ceny, bude snižovat hodnota peněz, bude je užírat inflace, lidé budou přicházet o svoje úspory a bude se zdražovat. Ten přístup skutečně není takový, který bychom mohli podpořit. Tady vláda zareagovala a skutečně kus práce odvedla. Je tady nějaká kampaň, která je posouvá ke klasickým dodavatelům právě proto, že už tento krok jim razantně sníží náklady, které mají? Máme polostátní společnost ČEZ, ona byla pro velkou část republiky nebo je dodavatelem poslední instance. Takovýto působ politiky, takovýto populistický způsob politiky, který předstírá činnost místo toho, aby skutečně hledal řešení, takový tady aplikovat nebudeme.
Než přijde k pultíku pan ministr životního prostředí, přečtu ještě omluvy.
Já doufám, že jste to myslel s nadsázkou, ale pokud byste - ano, kýváte, tak dobře, takže to beru. To jsou momentálně čísla, ta se posílala Evropské komisi, ale zdroje, které budou k dispozici z Modernizačního fondu, jak jsem říkal, by měly být do konce roku 2023 100 miliard korun. Ono se totiž klidně může stát, že pokud nepomůžeme těm lidem a nepomůžeme těm firmám, tak oni skončí svoji činnost ještě dříve u těch firem, než se vůbec dožijí té investice.
Děkuji moc. To není výsledek naší vlády. Já tady garantuji a říkám, že to, jak ta pomoc bude administrovaná, bude jednoduché, srozumitelné a rychlé. To je to, s čím my do toho jdeme. To je úplně jednoduché. Tak o čem tady chceme jednat? Nevyjednáte, a co? Co potom bude pro Českou republiku? Přece takhle nemůže právní stát fungovat. A kdo za to ponese zodpovědnost?
Slyšeli jsme toho hodně stran budoucí koalice, ale nic úplně konkrétního. Pojďme si konkrétně říct, jakým způsobem se to obslouží. Ale o kolik se tedy jedná lidí? To jsou čísla, která vyplynula z analýzy TAČRu, Energetického regulačního úřadu, Vysoké školy ekonomické. Ale to není možné, můžou ji dostat teprve při vyúčtování. To je to, co mně na tom vadí.
No, toho se ty domácnosti tedy opravdu nají. Viděl jste někdy, pane předsedo Jurečko, prostřednictvím paní místopředsedkyně, ty formuláře rezortu, který budete od pátku řídit? Viděl jste je? To není výčitka ani na MPSV, ani na úředníky. Oni prostě musí formuláře - jsem letitý bývalý úředník - musí udělat formuláře, aby odpovídaly zákonu. Samozřejmě tu mimořádnou okamžitou pomoc děláme. My nečekáme, až nám to poradíte, to už dávno funguje. Jo, když náhodou se dostane díky zálohám do problému, že nemá na jiné náklady, pak by to šlo. Kolik těch lidí je? Dosáhne na to střední třída? Nedosáhne. Tak to vidím já! Požádala jsem pana premiéra, ať tam pozve zástupce Člověka v tísni, pana Hůleho. Přišel tam sociolog pan Prokop. Tři hodiny, možná i déle, jsme to tam řešili. Prostě to nemá řešení. Zákon o státní sociální podpoře, který obsahuje zmocnění pro toto nařízení vlády, je koncipován tak - a to nařízení potom následně - že se musí vycházet z těch dat zpětně. Tam žádná energetická krize na plné pecky ještě nebujela. Slyšeli jste Karla Havlíčka, mého kolegu, jak porostou energie příští rok? O tom jsme si mohli teď, v tomto roce, nechat zdát, když to srovnáme, tato čísla. To znamená, podívejte se na Twitter pane Hůleho. Určitě ho nebudete podezírat, že by to byl nějaký provládní podporovatel. Ta už směřuje teď - možná je tady na půdě Sněmovny - dostanete další šanci. Ale prosím, je to kapka v moři. Teď si poslechněte ten tweet pana Daniela Hůleho. Takže to je ta vaše systémová pomoc. Takto to prostě je. To jsou takováto fakta, takto to vyplývá. Ale my přicházíme s jiným řešením, protože toto není řešení. Dostaneme všichni šanci ten zákon opravit, dostaneme tuto šanci. To jsou fakta, to je nastavené. Bohužel, predikci tam nedostanete. Takže kam s tímhle přijdete? Protože kdybyste to systémové řešení jiné měli... I toto je náš společný problém. Tak se prosím nebojte a pusťte ty naše návrhy na pořad schůze. Pusťte je a dovolte o nich debatu. Je to rychlá šance, je to šance, jak těm lidem pomoci.
Děkuji a v tuto chvíli pro informaci, protože řada z vás za mnou chodí, kdo je v tuto chvíli ještě přihlášen. Děkuji mnohokrát. Tady bych chtěla říci, že omluva pana předsedy Bendy byla do 10.30, takže by musela pokračovat ta daná omluva. Takže pan Michálek, předseda České pirátské strany. Předávám mu tímto slovo.
Příčinou toho problému není, jak tady zaznělo, pouze navýšení cen povolenek, to tvoří pouze zlomek té částky, ale je to také obnova poptávky po pandemii koronaviru a také navýšení cen plynu. Samozřejmě to povede i k tomu, že se zvýší spotřeba elektrické energie, a povede to k dalšímu tlaku na růst cen, takže se stane úplný opak toho, co by bylo potřeba, abychom těm lidem co nejlépe pomohli.
Ano, bavíme se o jednotkách procent těch, kteří to možná zásadním způsobem nepocítí, s tím souhlasím. No tak to nedělejme kvůli tomu? Já už se k tomu nebudu vracet. A myslím si, že úplně jednoduše a jasně i zdokladovala to, jakým způsobem to pomohlo v listopadu a v prosinci. I když si vzpomeňte, že i tehdy proti tomu byl odpor, i tehdy se říkalo, je to rychlé, není to koncepční, nevyřeší to, tak mimo jiné to byl jeden z protiinflačních nástrojů. Ta čísla tady padla. Za obnovitelné zdroje v rámci České republiky platíme 46 miliard korun ročně. Kdo se na to skládá? Proč je to tak vysoký účet? Ano, to si odpovězme. Takže je zde šance relativně rychle a elegantně vyřešit to, že by po určitou dobu domácnosti, případně firmy neplatily poplatky za obnovitelné zdroje. Jak říkám, je to přibližně 7 miliard korun. Už nebudu dlouho mluvit, nechci to prodlužovat. Využijme plyn jako tranzitní zdroj. I to je v pořádku. Rozumně utlumujme uhlí. Toto všechno jsou střednědobé nástroje. Jediné, co jim pomůže, je okamžité opatření. A je to zbytečné.
Jenom v mezičase přečtu došlou omluvu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. O něco by šly možná dolů, ale...
Prosím, abyste se všichni opět přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pozvánka vám byla rozeslána v úterý 7. prosince tohoto roku elektronickou poštou. Zagonguji, aby kolegové z předsálí věděli, že budeme hlasovat, a navrhuji, abychom určili jako ověřovatele této schůze pana poslance Zdeňka Kettnera a pana poslance Hayata Okamuru. Takže konstatuji, že jsme ověřovateli 5. schůze Poslanecké sněmovny určili pány poslance Zdeňka Kettnera a Hayata Okamuru. Nyní k omluvám členů vlády: omlouvá se pan premiér v demisi Andrej Babiš z pracovních důvodů, paní ministryně Marie Benešová z pracovních důvodů, pan ministr Jakub Kulhánek z pracovních důvodů, paní ministryně Jana Maláčová z pracovních důvodů a taktéž z pracovních důvodů páni ministři Miroslav Toman, Adam Vojtěch a Lubomír Zaorálek. Konstatuji, že to byly zatím všechny omluvy, které došly. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. A já bych nyní, protože je přihlášená jako první, požádala paní vicepremiérku, aby přišla k řečnickému pultíku.
Téma je důležité, určitě všechny zajímá.
Poprosím kolegy o klid, případně aby opustili sál a přenesli diskusi do předsálí, skutečně je tu jako v úle. Prosím, opusťte sál, kdo chcete diskutovat. Prosím, paní vicepremiérko v demisi. Ano, registruji. Skutečně prosím, přeneste diskuse do předsálí.
Musím bohužel konstatovat, že pokud se Sněmovna skutečně odmítne zabývat zákony, které mají jediný cíl, a to řešit palčivý problém všech tuzemských domácností, tedy raketově rostoucí ceny energií a plynu, vyšle veřejnosti jasný signál, že to tak skutečně je. Dříve nemyslitelná hranice 100 euro za jeden kus emisní povolenky je takříkajíc na dosah. Například v pondělí se prodávaly za 84 euro, tedy téměř třikrát dráž než na počátku roku. Výsledkem není nic jiného než další tlak na zdražování, bohužel zdaleka nejen elektřiny, a tedy závažné strádání zejména sociálně nejzranitelnějších jako jsou samoživitelé nebo důchodci. Dopady na běžnou domácnost budou tedy dramatické.